Dovolte mi citovat nádherný titulek - v uvozovkách nádherný - z kapitoly z práce Úřadu veřejného ochránce práv. Úprava postupu znamená boj o nějakou spravedlnost nebo o nějaké lidské právo? Nechci být jen negativní. Paní ombudsmanka se zabývá třeba i zdravotním pojištěním cizinců. Za a) řekněme, že tato problematika je všeobecně sakra důležitá věc z toho pohledu, aby u nás cizinci nedlužili za péči, čímž trpí naše nemocnice, a třeba to řešit určitě je. A je to průšvih Ministerstva zdravotnictví. V prvé řadě by měl ombudsman hájit práva slušných občanů České republiky žijících řádným životem, jelikož z jejich daní je úřad ombudsmana placen. Na to by neměl ombudsman někdy zapomínat. Kde je ve zprávě například návrh na systémové řešení justičních zločinů? Kde je ochrana nevinných lidí, kteří jsou právě teď a zítra ve vězení, a jen díky tomu, že u nás není šance dovolat se skutečné spravedlnosti? Kde je kauza paní, která byla nevinně odsouzena zaplatit statisíce za to, že někdo na její ukradený občanský průkaz dva roky jezdil v Praze? Vážená paní ombudsmanko, podívejte se do očí lidem, které naše státní nespravedlnost denně drtí a ničí, a řekněte, co pro ně děláte. Od toho má vláda celé ministerstvo a síť regionálních úřadů. Úřad ochránce práv má obrovský význam, ovšem jen v případě, že někdo musí být schopen a ochoten tohle poslání naplnit. Občas mi bohužel připadá, že na tento nesporný fakt zapomínáte. Dnes a denně mám v kanceláři prosby lidí o pomoc proti nespravedlnosti a vím, že stejně na tom je většina mých kolegů zde ve Sněmovně. Co to znamená? Že něco nefunguje. Že nefunguje nejen stát, ale také Úřad ochránce práv. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče.
Je to spíše dotaz. Týká se to strany 63: Ředitelé nejčastěji chybují v situacích, kdy rozhodnutí o přestupu žáka do jiné školy, případně rozhodnutí o přeřazení žáka do jiného vzdělávacího programu písemně oznamují pouze jednomu z rodičů. O klíčových otázkách ve vzdělávání dítěte, kam spadají oba uvedené typy rozhodnutí, však podle názoru ochránkyně, musí být informováni oba zákonní zástupci. Pokud není druhý rodič účastníkem řízení, vydané rozhodnutí je nezákonné. Já se ptám, jestli je to domněnka, nebo jestli je to jistota. Jestli na to existuje nějaký judikát. Ani o podpůrných opatřeních. Proto bych si chtěl ujasnit, zda to je právní jistota, zda to tak skutečně je, nebo je to jenom názor.
Přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Dnes se omlouvá ze zdravotních důvodů ministr životního prostředí Richard Brabec i z odpolední části jednání. Nikoho nevidím. V případě, že nikdo další se nehlásí, končím všeobecnou rozpravu. První s přednostním právem se hlásí pan poslanec Marek Černoch.
Myslím si, že i z toho pohledu, že jste placena, nebo že tento úřad je placen z daní daňových poplatníků, tak je potřeba hájit práva našich občanů, a proto bych se velmi rád zeptal, paní ombudsmanko, na dvě takové zásadní věci. Proto mě velmi překvapila vaše kritika tohoto zařízení.
S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče. Další faktickou poznámku má pan poslanec Pavel Plzák. Prosím, pane poslanče.
Vážené kolegyně, kolegové, s paní ombudsmankou vedeme na petičním výboru řadu disputací, abych to tak řekl. Jenom ke kolegovi Gabalovi.
Já vám také děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se obávám, že tím, jak byly vzneseny tyto věty, které tady zazněly, že asi se trošku odchýlíme od tématu zpráva za rok 2014, už to k tomu spěje. Nicméně musím zareagovat na slova kolegy Gabala. Omlouvám se. Vaším prostřednictvím, pane předsedající.
Další faktickou poznámku má pan poslanec Jiří Štětina.
A pro mě jako pro občana této republiky je naprosto zásadní: kdo přijde k nám, musím vědět, kdo to je. A ne aby někdo neměl doklady, nebo aby někdo si ještě diktoval, co je k tomu potřeba mít. My máme zákony, které jsou podle všech občanských práv platné pro všechny - jak pro nás, tak samozřejmě i pro cizince.
Já vám děkuji.
Já bych panu kolegovi Štětinovi chtěl říct, že není pravda to s tou identifikací, zejména ne v souvislosti se Spojenými státy. I takovéhle případy byly. Nebylo tomu tak a není tomu tak stejně ani dnes.
Já vám děkuji.
Takové zásadní nepochopení mě zamrzelo, ovšem s odstupem doby jsem vše dobře pochopil. Nejlépe mé pocity mohou vyjádřit slova bývalé radní České televize Jany Dědečkové, která pro média uvedla, že Česká televize bude považovat za účelový útok na sebe a všechny nezávislé skupiny od interních a externích spolupracovníků až po uklízečku jakoukoliv kritiku. A proto snad místo tolik potřebné sebereflexe jeden halasný poplach a mobilizace proti kritikům. Vytváří tedy Česká televize skutečně svými pořady orientační bod pro všechny členy společnosti? Podle toho, jak si každý z nás na tuto otázku přímo vyňatou z preambule Kodexu České televize sám sobě odpoví, by měl také hlasovat. Já jsem se rozhodl hlasovat pro nepřijetí předloženého materiálu a to oficiálně navrhuji i vám. V rámci těchto kategorií, tedy transparentnosti, objektivity a vyváženosti, by se měla každá veřejnoprávní instituce ve vztahu ke svým koncesionářům setrvale a konzistentně pohybovat s jistým odlehčením.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Valentovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Martina Komárka.
Děkuji, pane předsedající. Prosím vás, to my neděláme, my to nemůžeme dělat, my to nechceme dělat. Myslím, že je to jedině logické, jedině správné. Zdůrazňuji, že jsme to samozřejmě projednali s patřičnými radami i s patřičnými managementy, takže nikdo není proti.
Přerušuji naše jednání do 14.30 do doby zahájení ústních interpelací.
Děkuji, pane předsedající. Chci říct, že s návrhem Evropské komise označovat zboží pocházející z židovských osad v Izraeli přichází do soudobé demokratické doby nepříjemný proces negativního labelingu, negativního označování. Tohleto je prostě salámová metoda, jak postupně zase začít někoho označovat, ať už se to týká kohokoli. Jsem přesvědčen, že jakákoli negativní stigmatizace nemá žádné opodstatnění a nepřináší žádný pozitivní efekt. Proto ani v případě navrhovaného označování zboží nenacházím jediný logický argument a podobné myšlenkové pochody považuji za absolutně nebezpečné a nepřípustné. Takže vás žádám o podporu navrhovaného usnesení.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Gabal.
Myslím, že naší ambicí by mělo být také nejenom nepřipustit uplatnění té směrnice na našem území, ale zároveň ovlivnit a směrovat náš názor vůči Evropské unii a formování její politiky vůči Izraeli. Evropský parlament má stálou komisi EP -
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Takže tam bych to snad ještě pochopil. O čem se fakticky bavíme? To jsou přece problémy, které tady skutečně jsou.
Dál je přihlášen pan poslanec Petr Fiala. V tom případě jsme vyčerpali rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Poslanecká sněmovna s ohledem na výše uvedené vyzývá vládu, aby odmítla podle výkladového sdělení postupovat."
To je jeden moment. Druhý moment je ten, proč jsem se přihlásil do podrobné rozpravy. V tom případě riskujeme, že se Evropský parlament vymezí vůči jakémukoli usnesení Parlamentu České republiky a budeme si tady přehazovat, promiňte mi, víc než horký brambor.
Není tomu tak, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Přivolám ještě kolegy z předsálí, aby přišli hlasovat. Je to hlasování s pořadovým číslem 334, přihlášeno je 131 poslankyň a poslanců, pro návrh 122, proti nikdo. Přistoupíme k dalšímu bodu podle schváleného programu a tím je Prosím, aby se ujal slova ministr kultury Daniel Herman. Prosím.
Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, v zastoupení pana ministra financí vám předkládám k projednání smluvní dokument z oblasti mezinárodních daňových vztahů, a sice historicky první smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Lichtenštejnským knížectvím. Jde o standardní komplexní bilaterální smlouvu, která upravuje zdaňování a zároveň i vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů. Tato smlouva jistě napomůže rozvoji vzájemných hospodářských aktivit. V případě Lichtenštejnska se jedná o poslední členský stát Evropského hospodářského prostoru, se kterým doposud smlouva o zamezení dvojímu zdanění nebyla uzavřena. Smlouva upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady České republiky a Lichtenštejnska. Stanoví zásadu rovného nakládání se subjekty obou smluvních stran. Umožňuje neformální řešení sporů vzniklých při jejím výkladu a provádění a umožňuje rovněž výměnu informací v kontextu daní všeho druhu a pojmenování mezi příslušnými úřady smluvních stran, a to v souladu s existujícím mezinárodním standardem, včetně výměny bankovních informací. Smlouva aplikuje jako hlavní metodu vyloučení dvojího zdanění příjmů českých daňových rezidentů, metodu prostého zápočtu zahraniční daně. Přímý dopad na státní rozpočet České republiky tato mezinárodní daňová smlouva mít nebude. Celkový přínos plynoucí z uzavření smlouvy bude záviset na tempu rozvoje jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Tato smlouva zajisté nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy a nemůže tak založit novou daňovou povinnost. Pro vaši informaci dodávám, že Senát Parlamentu České republiky již vyslovil s ratifikací smlouvy svůj souhlas. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna vzala v úvahu zmíněné skutečnosti při projednávání této smlouvy a vyslovila souhlas s její ratifikací.
Já vám také děkuji, pane ministře. Návrh iniciativně projednal rozpočtový výbor. Nyní prosím, aby se ujal zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec René Číp.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, zahraniční výbor na své 22. schůzi smlouvu projednal a doporučuje
Já vám děkuji a nyní prosím zpravodajku rozpočtového výboru poslankyni Miloslavu Vostrou, aby se ujala slova. Prosím. Já vám také děkuji, paní poslankyně. Vzhledem k tomu, že nikoho nevidím, rozpravu končím. Táži se na případná závěrečná slova pana ministra nebo zpravodajů. Nevidím zájem, dobře. Přikročíme nyní tedy k hlasování o navrženém usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 335, přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro návrh 119, proti nikdo. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Nejdřív mi dovolte, abych mezi námi přivítal veřejnou ochránkyni práv Annu Šabatovou.
Co ale opravdu je nutné do budoucna sledovat, je efektivita toho obrovského množství dotací, které do zemědělství jdou. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane poslanče.
A je to díky tomu, že tady máme ty lidi. Takže tady bych chtěl říct, že patříme mezi zhruba sedm nejlepších států Evropské unie, pokud jde o efektivitu a fungování této platební agentury. Dotace jsou jedem, řekl pan poslanec Bendl.
Kolegyně, kolegové, zejména v levé části sálu, prosím o klid.
Pan poslanec Bendl tady zmiňoval, že nemáme pokryté některé výdaje na příští rok, že to budeme krýt z nespotřebovaných nároků a že jsme asi něco v minulosti dobře nenaplnili, pokud jde o investice a o minulé rozpočty. Ale my už tu úsporu nechceme už další rok, druhý nebo třetí rok přetahovat. Zaznělo tady, že systém směřuje k podpoře jen velkých podniků. Prosím pěkně, dávejte pozor. Druhý aspekt je, že opravdu třeba v prvním kole Programu rozvoje venkova se významně posílily dotační možnosti pro malé a střední podniky. Takže asi tolik to podstatné. Malým zemědělcům jsme řekli: zaplatíme vám jako uznatelný náklad i projektovou dokumentaci na projekt. Děkuji za pozornost.
Ještě faktická poznámka pana poslance Bendla? Řádná přihláška, dobrá, tak řádná přihláška.
Děkuji za pochopení, pane předsedo. Není mým úmyslem zdržovat, ale nebudu určitě významně delší než ty dvě minuty, ale přece jenom uznejte, že ten materiál a množství peněz, které jde do zemědělského sektoru formou dotací, stojí za pár minut diskuse i na tomto fóru.
Mezi dotační programy jsou poprvé nově zařazeny: dále program 17 Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů, jehož cílem je zlepšení biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách určená pro uživatele rybářských revírů. program 18 Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením, jehož cílem je přispět ke snížení plýtvání potravinami a podpořit distribuci potravin lidem na hranici hmotné nouze. Dále je uvedena forma dotace a zdůvodnění podpory. S ohledem na tuto skutečnost návrh rozpočtu dotačních programů zemědělství pro rok 2016 odpovídá možnostem rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství...
Děkuji.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Děkuji.
Otevírám všeobecnou rozpravu a nejprve přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. A nyní již řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Herbert Pavera.
Hezké a dobré dopoledne ještě jednou. My jsme ho nepodpořili z důvodů, které jsem už tady říkal. Věřím, že v příštím roce k tomu nedojde. Potom pořad ta podpora Klasy. Víte dobře, že jako starosta obce se s tím setkávám dnes a denně, že musím žádat o dotace, a vždycky říkám, že dotace jsou špatná věc, křiví trh a vůbec by neměly být. Takže uvidíme časem, jak to Evropská unie bude řešit. Pokud Evropská unie zruší dotace, tak samozřejmě i u nás budeme určitě k tomu přistupovat stejně podobně. Pan ministr si vzal pod svou gesci podporu památek na venkově, protože už není v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ani Ministerstva kultury. Určitě podporujeme i to, že je tady podpora činnosti potravinových bank. Myslím si, že jsou dobře navržené. Děkuji za pozornost.
Nyní požádám řádně přihlášeného pana poslance Petra Bendla o jeho příspěvek.
Může se zdát, že podpora spotřeby řepkového oleje může být kontroverzní. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Petra Bendla.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já rozumím tomu, že musíme ty dotace organizovat směrem k zemědělskému sektoru, neboť tak činí i ostatní okolo nás. Činí tak bohužel i Evropská unie, která masivně subvencuje jednotlivé zemědělské sektory. Jestli není efektivnější využít prostředky, které nám Evropa dává, případně někde jinde. Pan ministr tady mluvil o tom, že ten rozpočet není vlastně předložený jako úplně vyrovnaný, neboť počítá s tím, že část finančních prostředků bude dokryta z nespotřebovaných výdajů roku letošního. Ale je to nešvar, kterého se máme postupně zbavovat. A ne že neutratíme. Možná si někdo řekne: Je to potřeba? Myslím si, že opravdu je nutné, a já to zmíním znovu i v tom bodu, který bude následující, věnovat se efektivitě vynaložených prostředků a popisovat priority, které ten rozpočet má. A myslím si, že bychom měli hlídat zase efektivitu vynaložených prostředků. Já byl vždycky ten a Středočeský kraj za našeho působení na kraji patřil vlastně k průkopníkům hledání systému podpory včelařství a včelařů. Tím neříkám, že jsou. V tom se ztrácela spousta peněz a často neefektivně. A tam bych ty finance viděl opravdu radši, než že budeme 60 milionů dávat do poradenství. A je to škoda. Když už tedy se pohybujeme v téhle oblasti a vytváříme na to dotační fond, tak si myslím, že by koně rozhodně zasloužili, aby mezi vyjmenovaná hospodářská zvířata patřili.
Prosím, pokračujte.
To myslím, že každého, kdo ty tituly vidí, bude zajímat. Tak jestli to jde zpřesnit, aby všichni věděli, kdy se něco v tomto ohledu stane. Mně dlouhodobě vadí, že nemá stát vypracovaný systém na řešení problematiky týrání velkých hospodářských zvířat. My jsme na to upozorňovali na zemědělském výboru. Moc prosím, pane ministře, abyste se tím zabýval.
Takže proto k tomu nechci tady tuto obálku krátit, protože tady jsme rozšířili a už na podzim se nám to projevilo - obrovsky zvýšený zájem firem, které šly na německou Anugu, a počítáme s tím i do příštího roku. Nepodpora koním. Jenom bych chtěl říct tady na plénu Sněmovny, že koně, ovce a kozy, to jsou tři kategorie zvířat, které nám rostou. U všech ostatních klesají.
Nikoho nevidím. Není tomu tak.